Vracíme se ke starým pořádkům. A děláte to jenom proto, že s tím přišla minulá vláda. Je to opravdu velmi smutný příběh, který tady dnes prožíváme. Ani ty pro vás nejsou partneři? Ani na jejich slova neslyšíte? Já si myslím, že jsme tady dnes v žádném případě neměli projednávat EET , ale úplně něco jiného.
My máme názor úplně jiný. Snažíme se na to nedívat ideologicky. To je názor jejich členské základny. Já sám jsem u toho byl. Není fakt o čem diskutovat. Ale buď tedy budeme brát většinu, a to zásadní většinu a názory těchto svazů, anebo nikoli. Já beru to, že třeba ty pokuty byly vysoké, a taky se mi to nemusí líbit, ale to není důvod to zrušit. Mohli jste přijít s tím, že ty pokuty snížíte, že nebudete takto nároční. A mohli jste celý ten systém nastavit jinak - lépe, pohodlněji. Ale to je to, co já vám vyčítám nejvíce: to jste mohli v klidu udělat, a vy jste to celé zničili, zrušili.
Jsem ráda, že se přenášejí jednání Poslanecké sněmovny online, ale chtěla bych potom vědět, jak se zjedná náprava toho, když větší část projevu kolegy Havlíčka online prostě nebyla a lidé se nemohli podívat na jednání této Poslanecké sněmovny.
Děkuji, paní poslankyně. Nyní je přihlášen pan poslanec Martin Kukla a připraví se pan poslanec Marek Novák. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Shrňme si, jak to všechno začalo. První vlna EET se vztahovala na sektor stravování a pohostinství. Ústavní soud nakonec ve svém verdiktu konstatoval, že nejenže EET není protiústavní, ale je legitimním nástrojem pro ověření daňových povinností. Elektronická evidence tržeb naplnila očekávání, a to narovnání podnikatelského prostředí, férové podmínky pro poctivé podnikatele a také to nejdůležitější - když se podíváme na dnešní stav, na dnešní státní kasu, tak měla jednoznačný a prokazatelný přínos pro státní rozpočet. V případě zavedení třetí a čtvrté vlny dodatečných zhruba 8 miliard ročně. Když se podíváme na dnešní inflaci, tak ta čísla pro státní kasu by byla samozřejmě mnohem vyšší. Elektronická evidence tržeb je od počátku koncipována jako plošné opatření s postupným náběhem, jehož hlavní cíl je narovnání podnikatelského prostředí v České republice a také vyšší výběr daní, který vytvoří prostor pro snížení daňového zatížení České republiky. Z tohoto důvodu je součástí zavedení elektronické evidence tržeb významné snížení DPH ve všech sektorech, kde to umožňuje harmonizovaná evropská daňová legislativa. Snížení DPH z podstatné části zůstává podnikatelům v podobě vyšší marže a společně s eliminací nepoctivé konkurence představuje důvod, proč je elektronická evidence tržeb od počátku podporována většinou profesních a odborových svazů, komor a asociací. Proto je evidence tržeb od počátku koncipována jako plošné opatření, které se vztahuje na hotovostní tržby napříč českou ekonomikou. Zkušenosti z let provozu v prvních dvou vlnách dokládají, že se z EET stal dobrý nástroj pro výběr daní. Vláda Petra Fialy nám tady slibovala, že přestane zadlužovat náš stát. Teď budu citovat: "Česko se musí vrátit ke zvyšování daní." Novinkám to v rozhovoru řekl ministr práce a sociálních věcí a dočasně i ministr životního prostředí Marian Jurečka za KDU-ČSL. Když se podíváme na superhrubou mzdu, tak samozřejmě to přineslo lidem peníze. Já jsem tady interpeloval, nebo to bylo možná v programovým prohlášení vlády, kdy mi pan premiér říkal, že nenecháme nikoho padnout. Podívejme se, co přinesla vláda, co se týká energií. Přišla s plošným opatřením v letošním roce, ale bohužel pomáhala i těm, který to vůbec nepotřebují. Já si myslím, že toto je plýtvání a vyhazování peněz daňových poplatníků. Když se podíváme dále, tak vláda samozřejmě hledá úspory, ale podívejme se na státní rozpočet. Já sedím v rozpočtovém výboru a nestačím se divit, když jednotliví správci kapitol přednášejí a říkají: My nemáme pokryté ani mandatorní výdaje. Takže prvně tady bylo windfall tax. Takže prvně windfall tax, pak zastropování. No a samozřejmě co to znamená? Když ji prodá dráž, než je stanoven ten strop, tak to odvede.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové a členky vlády, dovolte mi, abych na galerii pro hosty přivítala delegaci Jordánského hášimovského království, kterou vede vicepremiér a ministr zahraničních věcí a krajanů Jordánského hášimovského království, pan Ajman Safadí.
Mě mrzí, že pan ministr financí má stranické zadání zrušit EET, a pak bude plakat nad stavem rozpočtu, který vládní politici vykreslují jako nejhorší v Evropě, a bude občanům i podnikatelům ordinovat úspory a utahování opasků. Děkuji hlavně koaličním poslancům, že se nad tím ještě zamyslí a podpoří nás v tom, aby EET platilo a nebylo zrušeno.
Takže začínám vyjádřením pana Luboše Kastnera, podnikatele v gastronomii a člena představenstva Asociace malých a středních podnikatelů pro server Seznam Zprávy, tak jak mi ho zaslal před chvílí. Dal mi laskavé svolení, ať to tady přečtu. A já neměním ani slovo. Cituji: "Podnikatelé si v naprosté většině na EET zvykli. Hlavní argument, že přineslo administrativní zátěž, není pravdivý. Jedná se pouze o funkcionalitu pokladních systémů, které jsou již daným standardem našeho oboru a slouží k řízení v podnikání. My nemůžeme a nechceme řídit podnikání s tužkou a papírem. Potřebujeme zásadní rozvoj digitalizace a etiky v našem oboru. Zrušení EET vnímáme jako krok nazpět. Objektivně přispělo ke zlepšení podnikatelské etiky i komfortu pro hosta. Vnímáme zrušení EET pouze jako politický boj, který zbytečně podnikatele ovlivňuje. Je pravda, že se systému nevyužilo naplno, například při tvorbě kompenzačních covidových programů. S koncem EET se vyrovnáme, utrpí však podnikatelská etika a komfort pro hosta. Nejdeme cestou vpřed, ale dozadu." Druhá citace je citace inženýra Filipa Sajlera, který vystupuje za Český gastronomický institut, je to kuchař, moderátor, podnikatel. Cituji: "EET je od začátku zbytečně plné emocí, a přitom je to standardní nástroj vlád ke kontrole výběru daní a nastavení podnikatelského prostředí. Nástroj byl často spojen s politikou a zbytečnými emocemi. Kdyby se pragmaticky používal a prošel určitou evolucí, tak má stále své opodstatnění a určuje jasné podmínky pro podnikání. Zrušení EET považujeme za neopodstatněné, nesrozumitelné a nekompetentní politické rozhodnutí. Inženýr Filip Sajler, Český gastronomický institut. Děkuji vám.
Podnikatelé si zvykli. Možná si ty tisíce venkovských hospod, respektive jejich majitelé, kteří kvůli EET museli skončit, už zvykli na některá jiná zaměstnání, která museli přijmout poté, co kvůli EET museli svůj provoz zavřít. Takže ano, možná si zvykli jako zaměstnanci v nějakém třeba jiném provozu nebo v jiné práci. Zrušení EET přece neznamená zákaz digitalizace pro jakýkoliv sektor ekonomiky, ani pro restaurace.
Vaše vystoupení vyvolalo dvě faktické poznámky. Paní poslankyně Balaštíková a paní poslankyně Peštová se připraví a já ještě jednou prosím všechny v sále, aby se zklidnili. Diskuse měla velmi rozumnou úroveň, tak prosím, dotáhněme to do finále. A je klid, paní poslankyně.
Já se omlouvám, já jsem měla úplně stejný dotaz, jako měla paní poslankyně Balaštíková, ale opravdu mě to zajímá. Zajímá mě, jestli skončili kvůli tomu, že bylo zavedeno EET, a jak je to možné, jestli by opravdu byla odpověď.
Faktická poznámka žádná další není. Ještě jednou se tady ptám, jestli někdo má zájem vystoupit v rozpravě? Tím tedy rozpravu končím a táži se pana ministra, jestli má zájem vystoupit se závěrečným slovem?
Kandidovali jsme se zrušením EET, nezískali jsme nějaká procenta, jak říkal jeden z diskutujících, ale volby jsme vyhráli a plníme naše sliby. Vy, kteří to tvrdíte. Jak jste na to přišli? Jak přemýšlíte? Viděli jste někdy pokladní systém? A ten systém funguje bez toho pro ty z vás, kteří si myslí, že zrušením toho zákona oni ty systémy musí vyhodit, přestat používat. Pokud ten systém chtějí využívat pro to, aby měli, aby jim to pomohlo při vedení účetnictví, při kontrole hospodaření, při kontrole svých zaměstnanců, samozřejmě tak mohou dělat letos, příští rok, za dva roky.
Dále je další prioritou pětikoalice změnit zákon o státní službě a vytvořit si řadu dobře placených míst pro své známé a kamarády, a v oblasti daní dokonce podporovali snížení daně z hazardu. Jen díky tlaku opozice dnes hazardní lobby ještě nebouchá šampaňské. A takto bych mohla v nerozumných krocích kabinetu Petra Fialy pokračovat až k elektronické evidenci tržeb. Chtějí zrušit jeden ze základních nástrojů narovnávání podnikatelského prostředí v České republice a chtějí státní rozpočet v této krizové době ve světle toho, co jsem před chvílí řekla, připravit o 13 a při zavedení dalších vln až o 21 miliard korun. Od 1. prosince 2016 tu funguje v různých formách EET a my všichni jsme viděli, jak bezproblémový náběh tento systém měl. Odvětví, kde se předpokládal podle analýz a podle údajů Českého statistického úřadu největší objem v té době nepřiznaných příjmů. Krok za krokem, s rozmyslem, jsme zaváděli nová opatření, která nejenom zlepšila kvalitu tržní ekonomiky v naší zemi. První a druhá vlna EET dle oficiálních údajů Ministerstva financí přinášela do státního rozpočtu dodatečných 13 miliard korun, a to každý jeden rok. Dohromady by šlo tedy téměř o 21 miliard korun - každoročně! To vše jsou zcela jisté finanční prostředky, které by se vládě v rozpočtu nyní velmi, velmi hodily. Mluvit o tom, že vláda nemůže více pomáhat firmám a domácnostem, a na straně druhé si dobrovolně škrtnout výrazný příjem rozpočtu. Navíc dle nezávislé výzkumné agentury STEM je postoj většiny veřejnosti vůči EET pozitivní. Dvoutřetinová většina společnosti považovala zavedení EET za pozitivní opatření a tento názor je v čase stabilní. Tento názor sdílí třípětinová většina české veřejnosti. EET napomáhá v rovnosti podnikání, zvyšuje kvalitu tržní ekonomiky a podnikatelského prostředí. Občané totiž chtějí žít v republice, kde je férové podnikatelské prostředí. Vaše vláda si do programového prohlášení napsala, že chce bojovat s šedou ekonomikou. Bylo jím podstatné a významné snížení administrativní zátěže, a to pro podnikatele, ale i pro státní aparát. Finanční úřad se díky EET k informacím dostává včas. Může jich cíleně využívat a následně také analyticky zpracovávat. A samozřejmě tyto daňové kontroly nejsou zadarmo a budou stát stovky tisíc korun na administrativních nákladech státu a další stovky tisíc korun bude podíl administrativních nákladů podnikatelského sektoru. Zrušení EET je nevýhodné jak pro veřejnou sféru, tak i pro občany a podnikatele. Zrušením EET naopak podnikatelé přicházejí o efektivní nástroj pro podporu svého podnikání, který již na platformě EET mnozí vybudovali, propojili to s účetními programy, daňovými programy a tak dále. Bohužel v odvětví gastra lze již očekávat návrat šedé ekonomiky a děje se to dle informací lidí pracujících v tomto odvětví již dnes. Férové podnikání je základem zdravé ekonomiky a konkurenční výhoda nesmí být založena na nezdanění příjmů. To, že se vláda Petra Fialy rozhodla obrat poctivě pracující lidi, tvrdě pracující podnikatele a zradit důvěru všech těch, kteří věří, že férový přístup je ten správný, je důkazem toho, jak se vládní pětikoalice o své občany nezajímá. Vládní pětikoalice se ohlíží pouze na sebe. Místo uvažování o zavedení dvojí kvality péče, snížení rodičovské, zvyšování zdanění práce, snížení podpory v nezaměstnanosti nebo zvýšení věku odchodu do důchodu by se měla v první řadě podívat, kde lze zvýšením efektivnosti výběru daní získat finanční prostředky do státní kasy. Vy ale ty prostředky naopak škrtáte.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 46. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Aby byla zaznamenána vaše účast, nejprve vás odhlásím a poprosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Navrhuji, abychom určili poslance Stanislava Berkovce a poslance Pavla Žáčka ověřovateli dnešní schůze. Není tomu tak. Já tedy zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro takový návrh, ať stiskne tlačítko a zdvihne ruku. A já konstatuji, že jsme ověřovateli 46. schůze Poslanecké sněmovny určili poslance Stanislava Berkovce a poslance Pavla Žáčka. Ještě tu mám nahlášeno, že pan poslanec Síla ruší dnešní omluvu. Nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 46. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Hlásí se někdo s přednostním právem? Není tomu tak. To jsou přednostní práva až ke schválenému programu. Já zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro takový návrh, ať stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Dobrá. Takže budeme hlasovat o námitce. Kdo je proti? Budeme opakovat hlasování o pořadu dnešní schůze. Kdo je proti? Tak, pan poslanec.
Děkuji, pane předsedající, za slovo. Zpochybňuji tímto hlasování. Děkuji.
Ano, rozumím, takže budeme hlasovat o námitce. Kdo je proti? Já zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro návrh, ať stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Nyní se ptám navrhovatele, pana ministra, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. A vás poprosím, abychom se v sále ztišili.
Nejsou navrhovány žádné úpravy nad rámec nutných k ukončení evidence tržeb. Pokud by nebyl přijat tento předkládaný návrh, od 1. ledna příštího roku by vznikla povinnost evidovat tržby všem poplatníkům, hlavně těm z třetí a čtvrté vlny, to znamená dalším statisícům drobných podnikatelů. A pak ty praktické důvody. Jak si jistě všichni pamatujeme, Ústavní soud zrušil jako neústavní povinnost evidovat tržby provedené bezhotovostní platbou. Mezitím se také zavedl institut paušální daně, kde je marginální vliv EET, a jak jistě víte, jak Poslanecká sněmovna, tak včera Senát zvýšil hranici pro povinnou registraci k DPH a také hranici pro možnost využití paušální slevy.
Já nyní otevírám obecnou rozpravu.
Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Přesně v tomto vidím jeden z hlavních důvodů té zcela nelogické a hloupé snahy zrušit EET. Ten článek nebo rozhovor v Hospodářských novinách má titulek Cash only. Do hospod se vrací nešvary z devadesátek, ale tudy cesta nevede, říká restauratér Kastner. A říká, že v podstatě najisto pokračovat v podnikání chce něco přes polovinu restaurací v Česku. Vyplývá to z průzkumu stravenkové společnosti Eden... Edenred na vzorku více než 200 podniků. Situace je špatná a část podniků přežívá pouze díky kouzlu cash only, tedy šedé hotovosti, která jde mimo účetnictví. Je to nešvar, ale současně slepá ulička, varuje Kastner. Podle něj přijdou nejhorší časy pro restaurace na začátku roku, kdy budou lidé šetřit po Vánocích. A pak se ukáže síla konceptu, jak dokážete lidi nalákat, na co je nalákáte a podobně. A stejně tak v Prostoru X vystoupil, je to podcast, a říká, pivo musí zdražit, restaurací je moc, přežijí ti kvalitní a ti levní. A to je vaše cesta. To je to, o co vám jde, a to skutečně jste schopni dotáhnout do toho závěrečného, závěrečného konce. Že tedy zájem o tento poměrně klíčový problém, který není jenom jakousi politickou přestřelkou tady mezi námi, mezi opozicí a koalicí, ale hýbe podnikatelským sektorem, hýbe těmi, kteří se proti tomuto vašemu nesmyslnému návrhu jednoznačně staví. A já si myslím, že to je nedůstojné, protože lidé nás pozorují, poslouchají nás, poslouchají nás podnikatelé, zástupci svazů a komor, a myslím si, že by tato Sněmovna tady měla mít důstojné zastoupení, a to nejen ze strany opozice, ale i ze strany koalice.
Klub ANO, myslím, že se může poradit velmi rychle, protože má ve věci jasno a vystupuje konzistentně celou dobu s jasným stanoviskem. Takže protinávrh zní na pět minut.
Na pět minut, ano. Ještě se někdo hlásí s alternativním návrhem k návrhu paní předsedkyně Schillerové? Není tomu tak. Počkáme, než se ustálí počet poslanců. Tak počet poslanců se ustálil. Já zopakuji, o čem budeme hlasovat. Nyní tedy budeme hlasovat o návrhu pana poslance Bendy. Návrh nebyl přijat. I tento návrh byl zamítnut. A my tedy budeme pokračovat v našem jednání. S faktickou poznámkou tu mám přihlášeného pana poslance Exnera. To pravděpodobně bylo opožděné hlasování. Pane poslanče, prosím, máte slovo.
Děkuju za slovo, pane předsedající. Já se za KDU-ČSL ohrazuji proti tomu. Není to pravda. KDU-ČSL to rozhodně nepodpořila, tento návrh. Takže proti tomu se ohrazuji. A druhá věc. Elektronizace spočívá i v tom, že mnozí jsme sice neseděli v sále, ale poslouchali jsme vás, i když to někdy bylo utrpení.
Tak další s faktickou poznámkou je přihlášená paní poslankyně Balaštíková. Paní poslankyně, prosím, vaše dvě minuty. Než se vrátíme do obecné rozpravy, tak přibyly nějaké omluvy.
Víte velmi dobře, že nikdo nepovažoval podnikatele za sprosté podezřelé. To, že chceme stejné podmínky, to přece není trestem. To je nutností pro to, abychom mohli fungovat. A vy velmi dobře víte, že to podnikatelské svazy podporují. A považuji vás za racionálního člověka, pane ministře. Nemusíme spolu souhlasit v mnoha věcech, ale řekněme si natvrdo, co je tím důvodem, proč se ruší EET, ať to slyší i všichni ti, co nás sledují. Hlavním důvodem je to, že jste to dali jako slib. Vy jste jako ODS, případně jako x-koalice dali slib, že zrušíte EET.